Proto otevírám rozpravu. Do ní vidím pana poslance již přihlášeného.
Děkuji, paní předsedkyně. Cílem je, aby všechny orgány dozoru měly k dispozici stejný minimální soubor pravomocí pro provádění dozoru a dále soubor opatření, která mohou ukládat v případě zjištění nesouladu výrobků s právními předpisy. Kromě toho zákon cílí na zajištění spolupráce orgánů dozoru navzájem a orgánů dozoru s orgány Celní správy, zajištění výměny informací o dozoru a snahu co nejvíce sjednotit hodnocení stejných nebo obdobných situací při kontrole různými orgány dozoru a informování veřejnosti jak o dozoru nad trhem, tak i o kontrolních zjištěních orgánů dozoru. V neposlední řadě je cílem posílení spolupráce s ostatními orgány dozoru v členských státech Evropské unie. Dozor nad trhem s výrobky spadajícími do harmonizované sféry budou vykonávat stávající orgány dozoru v rámci kompetencí, které jim byly uděleny zákonnou právní úpravou. Návrh zákona bude ukládat určité povinnosti orgánům dozoru, kde lze předpokládat nutnost vynaložení určitých nákladů. Jedná se zejména o povinnost orgánů dozoru používat komunikační a informační systém. V tomto případě lze předpokládat určité počáteční náklady... Kde jsem to skončil? Navržené změny jsou ale akceptovatelné.
Omlouvám se za zpoždění.
A ještě paní poslankyně Klára Kocmanová.
Následující body se přečíslují.
Ještě se jednou rozhlédnu po sále, zda ještě někdo chce vystoupit v podrobné rozpravě k tomuto tisku. Opět se pro pořádek optám, mám tu povinnost, zda je zájem o závěrečná slova? Není tomu tak, ani u pana zpravodaje, děkuji. Nepadl žádný hlasovatelný návrh, takže já končím druhé čtení tohoto návrhu a děkuji v tomto případě panu ministrovi i panu zpravodaji. Dále přistoupíme k bodu Opět zahajuji podrobnou rozpravu a připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. Dále paní poslankyně Monika Oborná a připraví se pan poslanec Jiří Havránek. Prosím, paní poslankyně.
Děkuji znovu za slovo.
Nevnímám žádného přihlášeného, podrobnou rozpravu k tomuto tisku končím. Opět pro pořádek, je zájem o závěrečná slova? Zahajuji podrobnou rozpravu. Prosím.
Děkuji za slovo.
Nyní je přihlášen pan poslanec Adamec a je i připraven, skvělé. Prosím.
Ano, já děkuji. Děkuji za pozornost.
Já vám děkuji, pane poslanče, a jako další přihlášený je pan poslanec Jan Berki, připraví se Petr Liška. Prosím. Děkuji, pane poslanče. Velmi požádám kolegyně a kolegy o ztišení, ať se diskuse vedou v předsálí, a ne v sále bez mikrofonu. Prosím, pane poslanče, ujměte se slova. A nyní pan poslanec Jiří Havránek, připraví se Róbert Teleky. Prosím. Pan poslanec Róbert Teleky, připraví se jako poslední Robert Králíček. Prosím.
Protože jsem nevystoupil v obecné rozpravě, dovolte mi krátké odůvodnění. Sněmovní dokument 2377, pozměňovací návrh řeší případné komplikace napříč energetickým sektorem a klade si za cíl zachovat pro technickou infrastrukturu jednotné podmínky na celém území České republiky a neumožnit tak odlišnosti v případě vybraných obcí, které mohou stanovovat vlastní stavební předpisy. Pravidla pro umisťování technické infrastruktury mají vlastní pravidla, vycházející z mezinárodních i národních technických norem a oborových předpisů. Jakékoliv odlišnosti mohou způsobit významné komplikace pro projektování technické infrastruktury ve vybraných obcích. Výměnu vedení a sítí technické infrastruktury lze považovat za drobné stavby dle stavebního zákona pouze v případě splnění velmi striktních podmínek. V rámci pozměňovacího návrhu se navrhuje rozšíření podmínek o možnosti smlouvy o smlouvě budoucí, o zřízení věcného břemena. To v případě smlouvy o smlouvě budoucí neplatí, přičemž zároveň zakládá možnost domáhat se zřízení věcného břemena i soudně, pokud by ze strany vlastníka se objevily komplikace.
Tady jde o to, že se směřuje ještě k jednoznačnějšímu určení, že změny jsou pořizovány obdobou současných zkrácených postupů pořizování změn. Tím vlastně bude zajištěno i to, aby o změnu žádaly i fyzické osoby, aby si to obec mohla samozřejmě promítnout do svých dalších záměrů, se kterými bude pracovat. A to je ten obrovský problém, protože malá města říkají: Ale nám to vyhovuje, my jsme rádi, že od státu na to dostáváme, byť příspěvek, ale dostáváme alespoň něco, a že se skutečně obávají, aby to potom nebylo v neprospěch územního plánování jako takového. A to není jenom obec-obec, tam máte samozřejmě spoustu střetových ploch. To prostě takto fungovat nemůže a musí to být samozřejmě nějakým způsobem vyvážené. To prostě nejde. To se samostatně notifikuje, jsou s tím obrovské problémy. Vedle toho MMR vydává jednotnou vyhlášku pro všechna města a tam by se skutečně měla reflektovat určitá specifika.
Z důvodu právní jistoty se navrhuje, aby v období mezi vydáním prováděcích právních předpisů k novému stavebnímu zákonu a zrušením prováděcích právních předpisů k platnému a účinnému stavebnímu zákonu platily dosavadní prováděcí právní předpisy. Jsem za to rád, tohleto je jeden z nich a já jsem ho tady přečetl proto, protože se vlastně týká třetí poznámky, ke které se dostanu, týkající se pražských stavebních předpisů. Já to na začátku trochu uvedu. Pokud jsem si dobře všiml, vyjma tedy hasičů a hygieny, ale to si myslím, že je víceméně v pořádku. Třetí je nezrušení pražských stavebních předpisů. To tam je. Bod číslo 6 - územní plán vyjadřující veřejný zájem. Souhlasím se všemi těmi pozměňovacími návrhy, u některých jsem připodepsán, jeden z nich jsem vám tady sdělil. Jinými slovy, tím jsem chtěl říct, že to není pouze přání hlavního města Prahy nebo tady poslance Nachera, jako moje, ale je to skutečně nějaký odborný pohled městských architektů, České komory architektů a tak dále a tak dále. Dostali jste to všichni do svých mailů. Já vám děkuji za vaší pozornost.
S faktickou se hlásí pan ministr Ivan Bartoš.
V tuto chvíli je to nějaký konsenzus. Architekti chtějí toto, inženýři, technici vám řeknou: To jste se zbláznili, mít různé stavební předpisy na úrovni těchto měst. Ale samozřejmě nemohu podporovat něco, co z povahy věci nebylo podpořeno ani LRV vlády minulé a nešlo ani vládním návrhem předchozí vlády.
Eviduji dvě faktické poznámky, paní poslankyně Eva Fialová a potom paní poslankyně Klára Dostálová.
A opět nabízím spolupráci opozice.
Prosím.
Já tu pozitivní atmosféru dokončím. A já jsem dostal za úkol tady to územní plánování prostě vyzdvihnout, protože to se netýká jenom Prahy, ale všech větších měst nebo velkých měst. Jinými slovy, to není jenom moje stanovisko, že bych tady osobně jenom já si to myslel, ale je to skutečně názor vedení města, ve kterém výraznou roli hraje Pirátská strana.
Také děkuji.
Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, milé kolegyně, milí kolegové. Dovoluji si zde krátce vystoupit ohledně dvou pozměňovacích návrhů, které jsme předložili spolu s kolegyní Michaelou Opltovou. Děkuji za pozornost.
Takže pane ministře, kolegyně, kolegové. Jasně, jasně. Myslím, že to je k tomuto vystoupení. Já jsem, přesně tak, nenechám se rozhodit, byť se o to všemožně snažíte, kolegyně, kolegové, vaším prostřednictvím, pane předsedající.
Reálné příjmy lékařů a zdravotních sester padají stejně jako u ostatních zaměstnanců, nejrychleji a nejvíce v historii České republiky, a to je ostuda vlády Petra Fialy.
Tak, můžete pokračovat.
Proto bude pro české zdravotníky znovu více atraktivní pracovat v sousedním Německu, Rakousku, kde platy jsou stále podstatně vyšší. Ministr zdravotnictví straší lidi novými platbami, které některé z nich mohou přimět k tomu, aby si nezavolali záchrannou službu v obavě, aby za ni nemuseli platit. Nikdo nečte sbírky zákonů a nesleduje každodenně, který zákon vstoupil v platnost a který ne. Řekl to ministr zdravotnictví v novinách, je to pan profesor, tak to s největší pravděpodobností bude pravda. Ti starší lidé neřeknou: S největší pravděpodobností to bude pravda, ti řeknou: To je pravda, to řekl ministr. Proto je chování ministra zdravotnictví nejen chaotické, ale i nebezpečné. Daleko větší problém jsou čekací doby na vyšetření a diagnostiku, stejně jako na zajištění pohotovostní služby. Problémem je nedostatek lékařů. Nejdříve je potřeba zajistit řádné fungování zdravotních služeb a až poté uvažovat a zamezit jejich případnému nadužívání.
Nyní tedy prosím pana poslance Juchelku, který je zatím - nebo určitě - posledním vystupujícím.
Mohu říci, že jsem byl velmi v šoku, když jsem se dozvěděl, že to takhle skutečně není, dokonce jsem byl i na úřadech práce se na to podívat. A dokonce mi pan vrchní ředitel Trpkoš říká: Já se k tomu odmítám vyjadřovat, což říkal novinářům, kteří na tento problém upozornili. Víte, výbor pro sociální politiku byl několikrát ujišťován, že digitalizace je skutečně tím hlavním, co v tuto chvíli MPSV na úřadech práce chce udělat.
Navrhuji to zařadit jako první bod dnešního jednání, pokud mi nebude vyhověno, tak jako první bod jednání v pátek.
Prosím, máte slovo.
Dneska pravděpodobně na jednání budeme mít samé stavební předpisy, tak jsem považovala za rozumné a správné, jestli bychom mohli předřadit i bod 84, tisk 295, který se týká liniového zákona. Zároveň dosud není uvedená stavba teplárenské infrastruktury v příloze liniového zákona, a to proto, aby i zástupci teplárenské infrastruktury mohli těžit z urychlení majetkoprávní přípravy prostřednictvím celého rozsahu úpravy mezitímního rozhodnutí. Návrh má tedy za cíl v prvé řadě naplnit rovnost důležitosti a významu jednotlivých energetických oblastí vymezených v energetickém zákoně tím, že v rámci definice vybraných staveb energetické infrastruktury budou zařazeny i teplárenské infrastruktury, to jest rozvodná tepelná zařízení. V současné době celospolečenských témat týkající se snižování emisí skleníkových plynů a závislosti na zemním plynu není žádného racionálního důvodu, aby i teplárenská infrastruktura nebyla zařazena do definice vybraných staveb energetické infrastruktury. A pokud bude zařazena, a to je právě ten návrh, tak by mohla těžit z urychlujících procesů stanovených liniovým zákonem. Dovoluji si tedy požádat vzhledem k tomu, že i vláda dala k tomuto poslaneckému návrhu souhlasné stanovisko, abychom tento bod zařadili dnes po těch tiscích, které se týkají stavebního řízení, to znamená 328, 329 a 330, to znamená po bodu 330. Děkuji.
Nyní tedy vystoupí pan předseda Okamura a následuje paní poslankyně Pokorná Jermanová k pořadu schůze.
Řekla "ne" a řekla, že máme opustit pultík. Všichni jsme to slyšeli, zaznělo to i v televizi z těch ruchových mikrofonů. Samozřejmě těch excesů je tady z našeho pohledu mnohem více. Myslím, že je to velké zklamání, je to velké zklamání. Ale to už jsou spíš takové perličky. To, co se tady událo opravdu v ten pátek večer, to je prostě situace, která je podle našeho názoru na vaše odvolání, a proto jsme to také podali. Je to velká ostuda, je to opravdu...
Poprosím, abyste si udělali pořádek v hlasovacích zařízeních, abyste se každý hlásil pod svojí kartou. Mate to řídícího schůze.
Tady není moc nastavení, ten prostor pro zpravodaje a zároveň dva ministry ve sloučené rozpravě. Já bych chtěl reagovat v rychlosti ve faktické poznámce, ještě to stihnu. Přesný harmonogram nemám. Ambice je skutečně mít toto schváleno a platné v druhé polovině tohoto volebního období, to jest, prostě pracovat s nějakým harmonogramem, třeba do půl roku mít ty věci připravené. Je tam větší role regulačních plánů, ty teze k tomu jsou. Ve věci digitalizace stavebního řízení, mám ještě 54 vteřin.
Já vám děkuji, pane ministře. Budeme pokračovat v řádných přihláškách do obecné rozpravy.
Děkuji, vážený pane místopředsedo. Vážený pane ministře, kolegyně, kolegové, tak já jsem si myslel, že jsme dneska v druhém čtení, ale podle té rozpravy na začátku mně to připomínalo první čtení. Já se přiznám, že jsem chtěl mluvit ke konkrétnímu... Jo, já s tím souhlasím, bylo to erudované. Já jsem nikdy nezpochybňoval náplň toho zákona, ani v minulém volebním období. Teprve vlastně teď se dostáváme k nějakému možná funkčnímu modelu. Ale to jsem nechtěl takhle rozebírat. Ale je potřeba k tomu udělat některé legislativní kroky, které této stavbě pomůžou. Není to legrace. Vím, že možná jsem naivní, ale prostě myslím si, že i do budoucna se k tomu budeme vracet.
Děkuji za slovo. To bych se vás chtěl zeptat. Vůči panu předsedovi SPD Okamurovi, který říkal o šikanování lidí a šikanování poslanců. Pane předsedo, vzpomínám si, pandemický zákon, který jste rovněž napadl u Ústavního soudu. Ústavní soud tuto žalobu shodil.
Prosím o oslovování mým prostřednictvím.
Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Chtěla jsem se zeptat, vaším prostřednictvím, vás, pan místopředseda Skopeček nemusí navrhovat žádný bod na pořad schůze? On si může tady jen tak povídat, co se mu zlíbí? Tak já budu dodržovat jednací řád a navrhuji bod Reakce na místopředsedu Sněmovny pana Skopečka. Tak, pane místopředsedo, typicky jste ukázal právě to oblečené stranické tričko, přesně typicky. Naopak bych řekla, že můj kolega Karel Havlíček se snažil rozhodovat a natahovat to jednání, co nejdéle to šlo. Já jsem tady informovala Sněmovnu a bod, který jsem nakonec zařadila, má úplně jiný název a netýká se této věci. Takže to bych chtěla říct jednoznačně. A ke stavebnímu zákonu, jenom tak na okraj. My bychom mohli dnes vetovat, já bych mohla vetovat tady dnes zařazení stavebního zákona a tisku s tím souvisejícího. Neudělám to, protože to je přesně ten zákon - konečně jste na to přišli - pro lidi této země. Proto stojíme o to, aby se tento zákon projednal. Zařadit dnes po pevně zařazených bodech.
Mám to poznamenané. Paní poslankyně Pokorná Jermanová se nyní hlásí k pořadu schůze a následuje pan poslanec Farhan.
Vážená paní předsedkyně, vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěla touto cestou požádat Sněmovnu o předřazení bodu číslo 83, sněmovní tisk 294, a to jako první bod dnešního jednání. Jde o jeden z projevů úsilí o vytváření prostředí, ve kterém by zvlášť zranitelné skupiny osob mohly fungovat bez větších limitací a překážek ve společenské interakci. Jedním z dílčích nástrojů k tomuto cíli je i celkové zlevňování nákladů na život těchto osob, třebaže na první pohled zanedbatelných, avšak ve svém souhrnu představujících podstatnou zátěž. Konkrétně má jít podle navrhované právní úpravy o osoby, jimž vznikl nárok na starobní nebo invalidní důchod, nebo na průkaz osoby se zdravotním postižením.
Děkuji za přednesený návrh. Následuje pan poslanec Farhan a připraví se pan poslanec Brázdil. Prosím, máte slovo.
Paní předsedající, dámy a pánové, děkuji za slovo. Já bych chtěl zařadit bod Zmatečné výroky ministra zdravotnictví a dostupnost zdravotní péče. Ten chaos, který zde pozorujeme, myslím, že stojí za pozastavení. Ministr zdravotnictví znovu a znovu přichází s prohlášením, které vnáší zmatek mezi pacienty a lékaře. Některé pacienty, zejména ty starší, zranitelnější a ekonomicky méně šťastné, v podstatě často i děsí, a to se nenacházíme v žádné počítačové hře, ale nacházíme se v reálném životě. Veřejnosti v podstatě vyhrožuje novými platbami za použití urgentních příjmů v nemocnicích, eventuálně záchranné služby lékařské pohotovosti i nadstandardní zdravotní péče, které víceméně neumí ani přesně definovat, takže se pod jeho návrhy může skrývat v podstatě cokoli. A proč to ministr dělá?
To, že jsme sloučili, platí pouze pro obecnou rozpravu, ve které se zatím nenacházíme. Prosím.
Jsem nováček a děkuji za upozornění. Následně jsme prodloužili lhůty na projednání ve výborech na 80 dní a taktéž jsme změnili garanční výbor.
Děkuji, pane zpravodaji. Pan poslanec Hofmann je řádně omluven a pan poslanec Bureš přednese usnesení.
Jako kvalifikovaný zástupce svého drahého kolegy bych vás rád informoval, že výbor pro životní prostředí na své schůzi, která měla pořadové číslo 15 a konala se 1. března letošního roku, přijal následující usnesení: "Výbor pro životní prostředí po úvodním slovu ředitele odboru legislativního a zástupce státní tajemnice JUDr. Libora Dvořáka, zpravodajské zprávě poslance Jana Hofmanna a po rozpravě přijal usnesení, kterým:
Prosím, pane ministře, ujměte se slova. Pan ministr Jurečka je omluven, a vy máte pověření tedy ho zastoupit.
Jenom velmi stručně.
Děkuji, pane ministře. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako výboru garančnímu. Dále byl tisk přikázán výboru pro životní prostředí.
Jednotlivé pozměňovací návrhy naleznete tedy v tom podrobném usnesení.
A opět vzhledem k tomu, že pan poslanec Hofmann je omluven, zaskočí za něj pan poslanec Bureš. Prosím, máte slovo.
My jsme těch zasedání měli trošku méně než výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, naše schůze byla v pořadí 15., která se zabývala touto materií. Konala se 1. března letošního roku.
Děkuji za slovo.
Prosím. Omlouvá se ještě pan vicepremiér Vít Rakušan od 18.15 hodin z pracovních důvodů. Já se optám, zda ještě někdo má zájem vystoupit v podrobné rozpravě? Je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. A než mu dám slovo, poprosím kolegyně a kolegy, ztište se prosím nebo opusťte sál.
Ano, děkuji. Tento návrh zákona připodepsali všichni poslanci anebo většina poslanců, abych byl přesný, z Brna a z okolí. Je průřezový politickým spektrem.